Já jsem svá slova opravdu směřoval na pana Laudáta. Nebylo to míněno vůči panu Stanjurovi, byla to reakce na vystoupení pana poslance Laudáta.
A s další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Laudát.
K tomu, že to nesouvisí. Já nechci bojovat minulé bitvy, já chci bojovat budoucí bitvy. Já jenom upozorňuji na to, že tam byly nekvalifikované škrty, že potom nám bylo předestřeno, že se jedná v dalším kole na mimořádném rozpočtovém výboru o kompromis. A jestli mně chcete tady vykládat, že to s tím nesouvisí... Minulost je přece odrazovým můstkem k budoucnosti, tak prosím vás už si něco o té politice přečtěte a nešiřte tady takovéhle bláboly, že to s tím nesouvisí. To víte, že souvisí.
Ale už je to tady na stole, tak je potřeba si něco říct. Tady nejde jen o úřad ombudsmana. Tady jde o princip, který byl bezprecedentně při projednávání letošního rozpočtu v Poslanecké sněmovně uplatněn. Já vám řeknu, co se odehrálo. Proč my máme přemýšlet a utrácet drahocenný čas. Zřejmě tomu nerozumíme v těch kompetenčních výborech. Zřejmě tomu rozumí rozpočtový výbor víc, globálně. Tak pak je zbytečné, aby k tomu jednotlivé výbory zasedaly a přijímaly nějaká usnesení, když si potom rozpočtový výbor udělá stejně, co chce. Ale tohle byla realita projednávání rozpočtu. Pan předseda rozpočtového výboru to dobře ví.
Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Stanjura.
A mají pravdu. Takže zkusme to nedělat i teď, i když jsme si ty role prohodili. Ale byli to vládní poslanci, kteří takhle nejenom hospodářskému výboru, ale všem ostatním výborům kvůli tzv. fiktivnímu přesunu peněz jakoby úspor do vládní rozpočtové rezervy... Je to legitimní, je to v pořádku.
Ze strany vedení Rady Českého rozhlasu, nově zvoleného pana doktora Stehlíka, to bylo akceptováno pozitivně a myslím si, že i v tomto dojde k jistým změnám. To je vše, už přetahujeme čas, takže prosím, pane předsedající, můžeme hlasovat.
Prosím, pane poslanče, máte své dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Děkuji panu poslanci Hegerovi. Nikdo takový není. Budeme hlasovat o usnesení. Prosím o jedno upřesnění. Jak jsem byl informován, doprovodná usnesení nesmí být adresována panu ministrovi, ale vládě jako celku.
Volební výbor Poslanecké sněmovny žádá vládu České republiky o přípravu legislativního opatření vedoucího ke sloučení výroční zprávy o činnosti Českého rozhlasu a výroční zprávy o hospodaření Českého rozhlasu do jednoho dokumentu s cílem umožnit komplexní posouzení obsahu a formy společně s náklady a kvalitou vysílání Českého rozhlasu.
Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Končím projednávání tohoto bodu.
Dohoda byla podepsána dne 6. března 2014 v Nassau. Zbývající dohody jsou v současné době v různých fázích legislativního procesu. Předmětem dohody jsou platné daně zavedené právními předpisy smluvních stran. Smluvní strany se zavazují na žádost druhé strany poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí. Děkuji vám za pozornost a doporučuji proto Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací této předmětné dohody.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Takže toto nebudu již říkat. Takže já osobně podporuji postoupit tuto dohodu do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru.
Děkuji paní zpravodajce. My určitě vyřídíme, že jste se těšila na pana ministra financí. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Má někdo nějaký jiný návrh? Já tedy přivolám naše kolegy z předsálí. A zahajuji hlasování o tom, abychom přikázali tento návrh zákona k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 138, přihlášeno 135 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací návrh na přijetí změny Evropská unie tuto změnu také podporuje. Přijatá dohoda o IFC nebude mít žádný dopad na státní rozpočet ČR.
Když jsme se o tom přeli na volebním výboru, tak pan předseda volebního výboru pan poslanec Komárek říkal: tak to upravme zákonem. A já jsem říkal, že podle mě je lepší, když budeme dodržovat standardy a normální stav a v období volebních kampaní nikdo z těch, kteří kandidují, nebude používat obchodní sdělení. Možná to není přímo v rozporu se zákonem. A nemyslím si, že máme týdny, měsíce a roky hledat řešení, jak upravit pravidla pro obchodní sdělení. nebo pak na krajské úrovni někdo, nebo na centrální úrovni někdo jiný. Byl bych rád, abychom tu debatu neviděli jako útok na ministra financí, protože ten problém je obecný. Objevil se poprvé, alespoň v tom větším nebo celostátním měřítku. Myslím, že ty firmy nezkrachují, když těch šest nebo čtyři týdny zrovna nepoběží mohutná reklamní kampaň na nějaký produkt, než složitě hledat zákonné vymezení. Takhle jednoduchý, takhle černobílý ten problém prostě není.
Děkuji panu předsedovi. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Komárek.
Děkuji, pane předsedající. Já bych byl hrozně rád, kdybychom v Poslanecké sněmovně uzavřeli dohodu, že nebudeme odbíhat od tématu. A také se nám to nepodaří. Proto jsem osobně přesvědčen, že my jako Sněmovna bychom tento problém, který se neobjevil poprvé, měli řešit legislativně nebo úpravou pravidel hry. Ale to není nějaká útočná polemika s panem kolegou Stanjurou. Pokud taková dohoda bude, budu nadšen. My jsme její postup nekritizovali. Rada měla takovýchto stížností a problémů několik desítek a my jsme konstatovali, že s každým tím problémem se vyrovnala. Já si myslím, že rada neměla precedens, neměla zákon, podle kterého by postupovala. Ona konstatovala, že i toto obchodní sdělení bylo v souladu se zákonem. Čili já to jenom vysvětluju. Nešlo o kritiku práce rady, ale upozornění. Pan kolega Stanjura upozornil na problém, který i podle mě existuje. Já se jenom liším v názoru na jeho řešení.
Přistoupíme k rozpravě podrobné.
Já se jenom přihlásím ke svému návrhu usnesení. Děkuji, pane předsedající.
Děkuji. Nevidím nikoho, neeviduji. Kdo je proti? Návrh usnesení byl schválen. Dále se budeme zabývat bodem číslo Tento materiál uvede paní ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová.
Budu používat zkratku SFRB, jenom předesílám. Rok 2013 byl pro Státní fond rozvoje bydlení významný. Jako správné a strategické se ukázalo rozhodnutí vyplývající z koncepce bydlení do roku 2020 ukončit poskytování dotací a státní podporu poskytovat formou nízkoúročených úvěrů. Tato změna finančního řízení fondu šetří prostředky fondu, ale také a především umožní poskytnout podporu i v budoucnu. To znamená, vracíme se zpátky od dotací k revolvingovému způsobu financování. To znamená, protáčíme peníze. Zároveň byla zahájena implementace pilotního programu Jessica, který nám umožňuje využívat i peníze z evropských fondů na návratnou formu podpory bydlení. Bohužel musím zároveň konstatovat, že příjmy fondu byly negativně ovlivněny povinným převodem finančních prostředků do České národní banky. SFRB generoval ročně výnosy z dočasně volných zdrojů ve výši asi 200 milionů korun ročně. V roce 2012 pro srovnání činily tyto výnosy 203 milionů. Vlivem změny zákona 218 z roku 2000 došlo k dramatickému snížení těchto výnosů, a tím ke snížení příjmů, výsledků finančního hospodaření a zhoršení hospodářského výsledku SFRB o částku asi 100 milionů oproti výsledkům minulých let. Došlo tak k ukončení termínovaných a spořicích vkladů a uzavření účtů u komerčních bank. V současnosti jsou veškeré finanční prostředky uloženy u České národní banky, a to s nulovým úročením.
Děkuji panu poslanci. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku.
Děkuji mnohokrát. Zároveň se samozřejmě připojuji k usnesení, které bylo načteno v rozpravě. Myslím, že můžeme hlasovat dohromady.
Děkuji. Ptám se, jestli někdo má proti takovému postupu námitku. Zahajuji hlasování o usnesení volebního výboru včetně doprovodného usnesení. Kdo je proti? Návrh usnesení včetně doprovodného usnesení byl přijat. Děkuji panu poslanci Birkemu a končím projednávání tohoto bodu. Dalším bodem, kterým se ještě před obědem budeme zabývat, je
Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Český rozhlas byl diskutován ve volebním výboru ve stejný den jako Česká televize, tedy 22. května. Je dobré připomenout, že u rozhlasu je situace stejná jako v České televizi. Ta klíčová, právě programová, je rozdělena na centrum vysílání, centrum zpravodajství a centrum výroby. Byl to už zmíněný ostrý start provozu v režimu nových center, bylo to také zavedení nového loga, takzvaného rebrandingu rozhlasu. Dále přečíslování, přejmenování všech stanic, poměrně hodně diskutovaný vznik stanice Český rozhlas Plus jakýmsi sloučením původních Český rozhlas 6, Rádio Česko a Leonardo. Také postupná obměna struktury regionálních stanic a konečně mimořádná volební vysílání. To je v tuto chvíli vše. Přihlásím se do podrobné rozpravy.
Děkuji panu zpravodaji volebního výboru panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se už ve všeobecné rozpravě přihlásil pan poslanec Kolovratník.
Na pana kolegu Hovorku hned budu reagovat a říkám jednoznačné ano a potvrzení.
Za sebe říkám, že jako člen rozpočtového výboru budu respektovat doporučení a usnesení ostatních výborů.
Řádně přihlášen do diskuse je pan poslanec.
Ten mluvil o jiném rozpočtu, než mluvili pánové z pravé strany.
Prosím sem s tím. Já jsem zpravodajoval závěrečné účty této kapitoly, čtvrtletní i výroční zprávy ombudsmana ještě za dob ctihodného pana Motejla. To za prvé. V řadě věcí tam je chaos, ale to není jeho vinou.
Bod, který projednáváme, zní zpráva o činnosti veřejného ochránce práv.
Je tomu tak. Z toho důvodu tedy končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda se chcete ujmout závěrečného slova. Paní ombudsmanko, chcete se ujmout závěrečného slova? Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, zda se někdo chce přihlásit do podrobné rozpravy. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se paní ombudsmanky, zda v tomto případě chce mít závěrečné slovo. Budete mít závěrečné slovo. Nevidím. Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Na shledanou. Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Poprosím ji, aby předloženou zprávu uvedla. Paní ombudsmanko, máte slovo. Já vám děkuji, paní ombudsmanko.
Než dám hlasovat o usnesení, které tady pan zpravodaj navrhl, tak tady eviduji žádost o odhlášení všech. Zahajuji hlasování o usnesení, které přednesl pan zpravodaj k účetní uzávěrce a výroční zprávě o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji. Zprávu projednal rozpočtový výbor. Eviduji přihlášku pana poslance Votavy.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych jenom chtěl zdůraznit několik věcí. A také rozpočtový výbor vyzval vládu České republiky, aby připravila novelu tohoto zákona, kde bude především řešena problematika nebankovních poskytovatelů, kterých je dneska na trhu zhruba 50 tisíc.
Děkuji panu poslanci Votavovi. Končím tedy všeobecnou rozpravu, pokud se nikdo nehlásí, a přistoupíme k rozpravě podrobné. V té se o slovo hlásí pan zpravodaj výboru. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kro je proti? Je to hlasování číslo 143, přihlášeno 120 poslankyně a poslanců, pro 106, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu poslanci Uhlíkovi a končím projednávání tohoto bodu.
Musím potvrdit názor svého předřečníka, že přesně tak to je. To vyjádřilo pouze svůj názor, dobrý nebo špatný, to není důležité. Takže zodpovědnost za to nesou ti poslanci rozpočtového výboru, kteří hlasovali proti návrhu jednotlivých správců kapitol, ať už to byl předseda Ústavního soudu, či jiní. Ale někoho jiného, ne Ministerstva či ministra financí.
Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Laudát.
Já jsem tady pana premiéra slušně požádal, poprosil dokonce. A co se týká toho, no dobře, jenže pak to bude ze strany zejména takových politiků, jako je pan Babiš, chápáno jako nepřátelský akt. A víte, ono se vždycky potom chodí špatně, když vznikají i průběžně potřeby například rozpočtové úpravy, tak se musí znova předjednávat s ministerstvem. Netlačte tyto poslance do nekonformní situace - promiňte, ne poslance, ale statutáry těchto institucí. Ale prostě to se stalo. Nicméně já si myslím, že proto prosím pana premiéra, protože když se na moji stranu přidá vícero poslanců a dejme tomu na stranu pana předsedy Stanjury, tak prostě to bude pokryto politickou vůlí širší. Já si myslím, že to je jediné řešení, když širší politické spektrum dá zapravdu těmto institucím.
Pan poslanec Votava je přihlášen řádně do diskuse.
Samozřejmě, představa kapitol byla taková, jaká byla. Představa Ministerstva financí byla jiná, já jsem se s ní také neztotožňoval v některých případech. Jak tedy předkladateli, správci kapitol, tak Ministerstvem financí. A samozřejmě poslední slovo měl rozpočtový výbor.
Mám zde dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Stanjura a druhý je pan poslanec Hájek.
Já jsem na tom projednání po vystoupení pana předsedy Ústavního soudu Rychetského navrhl, abychom ten den, tu minutu schválili návrh, který on předkládá. Nebyl jste ochotni o tom ten den hlasovat, protože jste neměli ještě pokyny, jak máte hlasovat. Druhý rozpočtový výbor byl v průběhu Poslanecké sněmovny, ráno od osmi hodin. Já to nekritizuji, ale když mě tady chcete cvičit za to, že jsem někde nebyl, tak musíte taky říct, kdy to jednání bylo. Já bych si vyprosil, abyste mi tady lustroval docházku, protože jsem byl ve Sněmovně, měl jsem jiné povinnosti a bylo to v den, kdy zasedala Poslanecká sněmovna.
Myslím, že to je opravdu částka, nad kterou v jakékoli firmě, a která má i miliardové obraty, každý přemýšlí. Takže bych prosil další řečníky, pojďme se věnovat tomuto tématu, které podstatně více zajímá naše občany. Protože opravdu otázka ochrany lidských práv je velmi důležitá a pro naše občany potřebná.